Jsme si vědomi toho, že hlasy tady pro prodloužení nouzového stavu jsou, nějak se najdou, ale je to škoda.
Nyní je na řadě pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.
Jako člen KSČM jsem povinován ctít rozhodnutí svého politického orgánu a to činím. Nevyčítejte mi to, činím to, protože politický orgán v politické straně je velice důležitá věc. A důsledkem bylo, že skončil nouzový stav. Na to velice rychle zapomínáte a teď používáte úplně stejné argumenty, jako zněly tehdy. A to je to pokrytectví, které tady předvádíte lidem. To jste byli vy a zodpovězte si to před svými vlastními voliči. A za 14 dní, pevně věřím, že už budeme vědět všichni o tom a budeme přesvědčeni o tom, jak ta situace vypadá a že pandemie už bude na ústupu. Byla tu doba, byla tu možnost, nebyl nouzový stav a řekněme si, kdo byl ten iniciátor jeho pokračování.
Máte slovo, pane předsedo.
To znamená část vašich politických stran tam, kde máte hejtmany, žádala vládu o nouzový stav a de facto prosila, aby ten nouzový stav byl znovu. Co se stalo? Stalo se to, že vláda sama o sobě vyhlásila nouzový stav, i když předtím ho Poslanecká sněmovna neschválila, a někteří senátoři podali k Ústavnímu soudu stížnost.
Během jednání! My nemáme týmy ministerských úředníků, stovky a tisíce lidí, kteří připravují podklady. Tomu rozumím, ale pak se podíváte a zjistíte, že v mém kraji ve všední dny mobilita v týdnu od 15. února, to je dva týdny před lockdownem, a v týdnu od 15. 3., dva týdny v lockdownu, je stejná. Přečtěte si zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, ne zprávu opozice nebo názor opozice, kolik procent nekvalitních ochranných pomůcek a za jakou cenu tato vláda nakoupila. Už to slyším: nová situace, krize. No, možná bychom mohli omluvit a přimhouřit oko za březen loňského roku, ale ta situace se pořád opakuje. Pamatujete ještě? To jsou tři nebo čtyři týdny, kdy Ministerstvo vnitra nakupovalo antigenní testy do škol. Myslím si, že správnou cestou je očkování. Samotná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je opět na odchod vlády. Výsledky jsou zdrcující a pan premiér řekne, že NKÚ objevil Ameriku. Jinými slovy, on to musel vědět, když tak lehce říká: NKÚ objevilo Ameriku. Takže on už to věděl rok. Případ z tohoto týdne - já nevím, jestli je pravdivý, ale z médií: slavně jsme zabavili údajně předražené roušky. A dneska máme výsledky. To je výsledek toho, že v krizi se nepřepřahá, nesmíme nikoho vyměnit. Pan ministr Blatný tady momentálně není, on žádá vás, ale i občany o důvěru. Sem tam někdo řekne, že ho odmítl, sem tam někdo řekne, že by o tom uvažoval, a mnozí o tom zcela správně nemluví. Takže jsme v absurdní situaci - premiér nevěří svému ministru zdravotnictví, hledá jeho nástupce a současně oba dva říkají občanům: Vydržte ještě, věřte nám, vedeme vás správným směrem. To nedává žádnou logiku. Já nebudu říkat premiérovi, kterého ministra má odvolat a kterého ne, protože zejména v té druhé skupině bych byl poměrně v úzkých. Opravdu. Otázku kompenzací podnikatelů bych mohl dlouze rozvádět, připomenu, že příští týden v úterý se tím bude zabývat naše komise. Pak, když s těmi lidmi mluvíte, tak zjistíte, že i ty programy, které na první pohled fungují - a mnohdy fungují dobře - mají nesmyslně přísné podmínky, zejména pro malé firmy, co se týče termínů odevzdání. Dneska jsem četl konkrétní příklad.
Děkuji a nyní pan poslanec Koten ve svém druhém vystoupení.
Já jsem to tak nějak tušil, že tady dojde k omezování práv poslanců se vyjádřit, tak jsem se rovnou přihlásil dvakrát. Já bych se pozastavil tady nad tou historickou chvílí, protože my tady vlastně prožíváme v této době středověk, novověk a i druhou světovou válku. Podívejme se na to úplně přesně. Kdy se tady honily a pálily čarodějnice, byly procesy. Ano, my tady máme procesy s těmi, kteří se systémem nesouhlasí, nechtějí nosit roušky, protože vědí, že to je nesmysl, a debilita se stala vymahatelnou normou! Je to naprosto neuvěřitelná situace, kdy migranti z Afghánistánu v klidu překonají několik hranic mezi státy a zjeví se kdesi na Vysočině nebo na Moravě. To je pro mě nepřijatelná situace. Ministr vnitra by měl chránit občany České republiky, ale nikoliv omezovat občany České republiky tím, že je nepustí z okresu do okresu. Tady tato opatření nemohou lidé vůbec akceptovat, protože jsou postavená na hlavu. Všichni vědí, že my nejsme zastánci očkování, nicméně v České republice je spousta lidí, kteří by se chtěli nechat naočkovat. Na to přímo navazuje zajištění vakcín. Spousta politiků tady z té strany... Ale na co tedy máme SÚKL? Na co ho máme? Tak to rozpusťme, nemá to smysl. Myslím tím systém na přihlašování na očkování. Například v Srbsku si můžete vybrat ze všech dostupných vakcín, které se vůbec vyskytují na celosvětovém trhu. Ale my tady máme jenom ty vakcíny, které jsou jaksi geopoliticky, a jak bych to řekl, jsou jenom z některé světové strany, ale nejsou z té druhé světové strany. Takhle bych to asi charakterizoval. My tady máme spoustu firem českých, které vyrábějí ochranné pomůcky, ale my je dovážíme stále z Číny. No, já si myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říci ve svých dvou vystoupeních. Takže my jako SPD nouzový stav určitě nepodpoříme, protože vláda nás vůbec nepřesvědčuje, že chce konec této pandemie. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Dne 12. března minulého roku jsme poprvé vyhlásili nouzový stav. To znamená, že asi děláme něco špatně. My namísto abychom zabezpečili lidi dostatkem vitaminů a pohybem na čerstvém vzduchu, tak zavíráme lidi do bytů a uzavíráme pohyb mezi okresy. Omezili jsme ekonomiku a žijeme na dluh. Na dluh, který budou splácet ještě naši vnuci. Takže udělejme si takový malinký přehled, co všechno jsme udělali. Zavřeli jsme většinu služeb, zavřeli jsme restaurace, omezili jsme počet lidí v supermarketech a stanovili 15 metrů čtverečních na jednoho kupujícího, což samozřejmě není možné dodržet. Stanovili jsme odstup lidí od sebe 2 metry. Takže zopakuji tuto větu. Stanovili jsme odstup lidí jeden od druhého na 2 metry.
Rušily se roušky a před Vánoci se otvíraly restaurace. My Piráti jsme loni v červnu varovali, že se má zbrojit na druhou vlnu, a navzdory vládě jsme to prosadili i zde ve Sněmovně, ale vláda toho nedbala a premiér to označil za strašení. Pak jsme vyzývali k přísnějším opatřením na podzim, ale nechalo se to rozjet, a tak jsme se dostali do čela Evropy. Čili nepochybně je to vládní politická odpovědnost, že covid zvládáme nejhůře v Evropě. A pak přišla britská mutace a nezbylo než přijít s opatřeními, pokud jsme s chtěli vyhnout další ještě větší vlně, která by zabila tisíce a tisíce lidí. Podle avizovaného rozhodnutí komunistů hlasy budou. Pokud by došlo na krizi, že pro prodloužení na 14 dnů hlasy nebudou, šlo by o další z řady vládních krizí. Situace je ale příliš vážná, než abychom ji neřešili. V takovém případě jsme připraveni hlasování přerušit a jednat o tom, jak připravit nouzové řešení do Velikonoc. Pokud bychom o tom jednali, nebylo by to kvůli vládě, ale kvůli zdravotníkům a zdravotnickému systému, na který spoléhají občané, kvůli hejtmanům, kteří krizi řeší v regionech, a lidem. A taky bychom nedopustili, že budou realizovány absurdní požadavky na očkování neregistrovanou vakcínou Sputnik a na přizvání Ruska do tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Věřím, že po Velikonocích už bude pandemie pod kontrolou a bude možné přejít na mírnější režim pandemického zákona. Připomínám, že to byli právě Piráti, kdo s návrhem v lednu přišel, právě proto, abychom tu neměli nekonečný nouzový stav. Do tohoto návrhu jsme pak my Piráti prosadili povinné testování, bez kterého by současná čísla byla daleko horší, protože by se nedařilo ze společnosti vychytávat a izolovat nakažené. Všechny tyto kroky nám umožní dostat pandemii pod kontrolu a dostat se z toho nekonečného marasmu co nejrychleji. Když jsem se ptal kamaráda ze Zlínského kraje, tak mi říkal: Udělejte to tak, ať jsme z toho venku co nejrychleji! Stejně jako loni v červnu jsme varovali před druhou vlnou v usnesení Sněmovny, i dnes přicházíme s návrhem usnesení a prosím, abychom ho nebrali na lehkou váhu. Je to návrh, který předkládá koalice Pirátů a Starostů. Zaměřuje se také na racionalizaci opatření a masivní očkování. Předkládám tedy návrh doprovodného usnesení, které zní následovně: Myslím si, že veřejnost má právo tuto informaci vědět. "Za druhé žádá vládu České republiky, aby jednala se státy, které mají přebytečné vakcíny schválené pro evropský trh o dodávkách vakcín proti covidu do České republiky." "Za třetí Sněmovna vyzývá vládu, aby se soustředila na přípravu dostatečných kapacit očkovacích míst." Přitom těch několik měsíců by nám hodně pomohlo ke zvládnutí celé situace. Aby lidé brali vážně, že když mají negativní antigenní test, ještě to neznamená vždy záruku toho, že skutečně nemají virovou nálož, která se může dále šířit. "Za páté žádá vládu o provedení následujících změn ve vládní pomoci podnikatelům." Myslím si, že si všichni uvědomujeme, že pokud nebudou podnikatelé motivováni dodržovat ta opatření, tak logicky bude docházet k jejich porušování. Nebylo by to ani spravedlivé po nich žádat, aby přinášeli oběť celé společnosti za situace, kdy jim vláda naprosto nedostatečně kompenzuje to, že přišli o živobytí, které leckdy roky budovali. d) Opatření ohledně venkovního nošení ochrany dýchacích cest v zastavěné oblasti racionalizovat tak, aby se podpořila vyšší míra jeho dodržování." Sedmý bod návrhu usnesení zní tak, že "Sněmovna doporučuje vládě zajistit posílení kapacity krizových služeb a odborných zdravotnických pracovníků v oblasti zvládání psychické zátěže, například kliničtí psychologové, dětští psychiatři." V osmém bodě navrhujeme, aby "Poslanecká sněmovna požádala Ministerstvo zdravotnictví o povolení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče i samoplátcům". A v devátém bodě vyzýváme vládu, aby "zpracovala a předložila k připomínkování komplexní plán návratu studentů a žáků do škol."
To byl Jakub Michálek s faktickou poznámkou. Místopředseda klubu KSČM Leo Luzar s přednostním právem.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Zejména na vysokoškoláky se často zapomíná a je to chyba. Samozřejmě to nebude za týden, ale měli bychom na tom intenzivně pracovat. Děkuji vám za pozornost.
Pan zpravodaj má právo, aby mu bylo uděleno slovo, když o to požádá. Nicméně i na vás se vztahuje ten limit, ale máte slovo.
Cítím potřebu promluvit, když slyším všechny ty názory, co tu zaznívají. Máme ho vyzkoušený, nezabírá, nedělá vůbec nic, akorát cysty v játrech. Nechci hovořit o tom, že všechny ty léky, o kterých tady mluvíte, v nemocnicích jsme zkoušeli a máme a víme, co můžeme. Chci jenom konstatovat, že to jediné, co v tuto chvíli máme, jsou roušky. Nic jiného nemáme a nemá ani nikdo jiný. Další, co máme, je testování, ale testování kvalitními preparáty a zařízení PCR na správné místo toho testování tak, abychom se vyhnuli chybě antigenních testů. A to úplně nejdůležitější je to, že znovu musíme mít aktivní přístup lidí k boji proti tomuto viru, stejný jako jsme měli v roce minulém, že ti lidé sami aktivně brání tomu, aby se ta infekce mezi nimi šířila. To je to podstatné, a pak tedy nebudeme potřebovat nouzový zákon, protože ten je tady jedině proto, aby dokázal zavřít celou republiky. Na nic ho nepotřebujme.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Nacher, připraví se pan poslanec Rozvoral.
Dám příklad. Museli ale samozřejmě odevzdat nejenom číslo na mobil, ale pokud si dobře vzpomínám, i pas, číslo pasu, aby byly na ně kontakty. A najednou to je perfektní. Přišli nadšení z Belgie, a tam najednou GDPR nic. Takových příkladů tady mám celou řadu, já se do těch pěti minut nevejdu. Na zelenou politiku. V tom jsme mistři světa. Také mi opravdu nedává logiku, aby člověk měl roušku venku na ulici. A teď, jaké je to správné řešení? Oni jsou tady napomínáni, můžou být vykázáni. Když budou vykázáni, tak to zaberou všechny kamery tamhle. Můžeme tady schvalovat chráněný účet, cokoliv a budou všude ty záběry a druhý den to bude znova a znova a znova, takže to vlastně nesplní účel. Zase, je to správně?
Slyšel jsem ťukání? Takže s přednostním právem předseda Sněmovny Radek Vondráček.
Já se dopředu všem omlouvám. Já jsem je strávil produktivně. Já vám jenom chci přečíst, až se příště budete bavit o mém návrhu, tak já vám tady přečtu něco, co se stalo... Pane předsedající, poučte ostatní, že by na mě neměli pokřikovat. Nějaká paní poslankyně Klasnová navrhovala vzít si přestávku klubu na dvě hodiny, předsedala paní předsedkyně Němcová. Nicméně pak vystoupil pan poslanec Stanjura a říká: "Je to poměrně neobvyklé, navrhuji o tom hlasovat. Závorka - potlesk." Na to paní Klasnová: "A pokud se tedy dneska bude o té dvouhodinové pauze hlasovat, tak chci říct, že to sem zavede určitý precedens, který se tady bude muset dodržovat vždycky." "Tak aby si to uvědomila Poslanecká sněmovna. A je to skutečně něco, co je proti jednacímu řádu a proti celé praxi Poslanecké sněmovny." Na to pan poslanec Stanjura: "Není to proti jednacímu řádu." "Nic takového jednací řád neříká. Je legitimní to navrhnout, je legitimní o tom hlasovat. Ano, já jsem pochopil, co jste říkala, že když budeme hlasovat teď, budeme hlasovat i příště. Říkám, bylo to o půl jedné v noci. Bylo to o půl jedné v noci, jedná se o církevní restituce. Paní předsedkyně Němcová: "Tak nechme tedy, ať nyní Poslanecká sněmovna rozhodne. Kdo souhlasí s panem poslancem Stanjurou, který vznáší námitku proti přestávce?
To jednání začalo... Takže jsme to projednávali šest dnů a šest nocí i bez té přestávky, takže mně to přijde docela dost. Jednací den končí druhý den v 8 ráno. Jenom připomínám, že vždycky...
Děkuji za historické připomenutí. A já také připomenu jednu věc. V té době tehdejší opozice KSČM a sociální demokracie nikdy nezneužila toho, že třetí čtení bude pouze ve středu a v pátek.
Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením nouzového stavu" - a teď tady mám ty variantní návrhy. Budeme v pořadí hlasovat takzvaným orientačním hlasováním.
Já jsem chtěl dát procedurální návrh, abychom se vyhnuli těm orientačním hlasováním, který mi přijde logický, abychom hlasovali od nejdelšího prodloužení do nejkratšího. Myslím si, že to dává smysl.
Ano, je to taky varianta. Já jsem totiž tady zaslechl, když jsem si sem sedl, že je zájem o orientační hlasování. Tak stejně to přečtu, abychom měli přehled, jaké jsou ty návrhy. Takže vláda žádá o prodloužení doby nouzového stavu do 27. dubna. Třetím návrhem bude do 9. dubna, čtvrtým návrhem do 7. dubna a Piráti něco říkali v projevu do 6. dubna?
Děkuji za slovo. Tak jestli klub SPD se potřebuje poradit, tak to je nová informace, samozřejmě.
Nemusím politicky souhlasit s tím, co říká ODS nebo co říká ta nebo ona politická strana. Ale zažil jsem velmi dramatické situace a musím říct, že pan předseda ODS Petr Fiala má pravdu. Pokud si řekneme, že přestaneme ctít určitá pravidla, tak jsme na nejlepší cestě špatně skončit. Mám určité povinnosti, které jsem myslel, že budu moci splnit večer, ale moje rodina je... Děkuju za to, že jsem se dopustil hezkého vtipu, který jste pochopili. Ale požádám, a proto jsem i požádal o vystoupení, jestli by vstřícně klub SPD nenechal na svoji poradu a na poradu ostatních klubů jenom jednu hodinu. To je můj požadavek, moje žádost, slušná žádost vůči politickým soupeřům, ale i vůči kolegům. To si myslím, že je slušné. A byly mnohem vyhrocenější situace, než je tato.
Zkušenost praví, že když někdo chce dvě hodiny přestávku, a teď se začneme procedurálně dohadovat, jestli o tom hlasovat, nebo ne, tak to bude trvat tři hodiny. Hodinu se budeme dohadovat a pak ta přestávka bude. Náš klub, pokud se o tom bude hlasovat, bude hlasovat proti omezení práva vzít si přestávku. Ale nevidím jediný důvod, aby tato pravidla neplatila, i když jednáme podle tohoto paragrafu. Říkám, my budeme hlasovat proti. Předpokládám, že poté bude dvě hodiny přestávka. Anebo můžeme ještě hodinu debatovat, jestli hlasovat, nebo ne, takže se nesejdeme v 19.45, ale ve 20.45, to je druhá možnost.
Takže bych požádal, jestli by předseda klubu SPD nemodifikoval svoji žádost, a my ji budeme respektovat. A druhá věc. Já si vás všech velmi vážím. Nemusím s vámi souhlasit, vedu tady různé debaty a tak dále. Vždyť jsme lidé!
Pan předseda Jurečka.
Děkuji.